Možná po třech, možná po čtyřech letech se dočká rozhodnutí. Takže celou dobu, kdy probíhá tento teoretický soudní spor u soudní instance, musí finanční instituce plnit to, co jí Česká národní banka nařídila, nebo naopak nesmí dělat to, co jí Česká národní banka zakázala. Otázka pro nás jako zákonodárce zní poměrně jednoduše: Neměli bychom v zákoně jednoznačně vymezit definici tohoto výkladového stanoviska, jeho závaznost a způsob jeho přijímání? A to v tomto návrhu zákona bohužel vůbec není. Jako by ty oprávněné stesky institucí z finančního trhu nedolehly k uším Ministerstva financí nebo vlády jako celku. Já s tím naprosto souhlasím a je to skvělá zpráva pro Českou republiku a české občany. A především, tato doporučení nejsou rozhodnutím jednoho evropského úředníka, ale jsou přijímána, projednávána, vydávána radou orgánů dohledu, to znamená v našem prostředí Bankovní radou. Je to přímo v evropských předpisech. U nás tuto pravomoc, nevím proč, Bankovní rada přepustila svým úředníkům.
V rozpravě vystoupí paní poslankyně Golasowská, připraví se pan poslanec Jan Chvojka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. KDU-ČSL toto téma vnímá jako velmi důležité, jako důležitou pomoc, ale chtěla bych zdůraznit, nejenom zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům - protože já to vnímám tak, že když nebude zaměstnavatel, nebude ani zaměstnanec; protože zaměstnavatel bude muset propouštět, vzroste nezaměstnanost, potažmo zadlužení, a může to vést třeba až k bezdomovectví. Nicméně také musím říct, že jsem znepokojena tím, že jsme tlačeni do rychlého projednávání tohoto návrhu, a myslím si, že zkrácení lhůty by si měla koalice mezi sebou lépe vyjednat. Cílem prvního pozměňovacího návrhu je snížení nákladů zaměstnavatele v době ekonomických problémů, k jejichž řešení vláda umožní svým nařízením vlády vyplácení podpor v době částečné zaměstnanosti jejich zaměstnancům. Takže to je zhruba můj první pozměňovací návrh. Cílem druhého pozměňovacího návrhu je nahradit průměrný čistý hodinový výdělek, z něhož se stanoví výše podpory v době částečné zaměstnanosti, průměrným hodinovým výdělkem. Z tohoto pohledu přináší navrhovaná změna klíčové opatření pro úspěšné fungování a využitelnost navrhované právní úpravy v praxi. A můj poslední, třetí pozměňovací návrh má za cíl nahradit navrhovanou podmínku nepřidělování práce za jednotlivého zaměstnance podmínkou nepřidělování práce sledovanou za celého zaměstnavatele. To je důležité zejména v případě aktivace podpory v částečné zaměstnanosti z důvodů, které zaměstnavateli neumožní zaměstnancům na některých pracovních místech přidělovat práci vůbec. Aktuálně se jedná zejména o zhoršující se situaci související se šířením onemocnění COVID-19 a s tím souvisejícím nárůstem pozitivních osob, navazujícími karanténními opatřeními a ochrannými opatřeními vlády. Zpřísnění rozsahu nepřidělování práce nařízením v konečném důsledku ovlivní i rozsah nepřidělování práce každému jednotlivému zaměstnanci.
S faktickou poznámkou je tady přihlášen pan poslanec Pavel Juříček. Prosím vaše dvě minuty.
Ano, děkuji ještě jednou. Jestli opravdu celá Sněmovna chcete hovořit o tom, aby tam byla rychlost, tak prosím vás, udělejme konsenzus v tom, že to musí být z hrubé mzdy. Každá mzdová účetní si trhá vlasy a hovoří o tom, že podá výpověď, pokud by kurzarbeit byl z čisté mzdy, protože to je nevypočitatelné, prosím vás.
Jak jsem říkal, v podrobné rozpravě se k nim přihlásím, co se týče evidenčních čísel.
Tuto ideu jako takovou my v SPD samozřejmě podporujeme, zejména proto, že těžká doba, kterou prožíváme, si obdobnou systémovou změnu přímo vyžaduje. V současné situaci již nelze vystačit pouze s běžnými nástroji hospodářské a sociální politiky. Odmítáme, aby desítky tisíc těchto zaměstnanců byly v době krizí hozeny přes palubu. Podpoříme pouze takový návrh, který bude tuto podmínku zohledňovat. Dva z nich požadují, aby zaměstnavatelé mohli tuto podporu čerpat i na zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou, což návrh paní poslankyň neumožňuje. V dalších dvou návrzích usilujeme o změnu nastavení výše příspěvku v době částečné nezaměstnanosti, který je navrhován v rozpětí 60 až 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně pojistných odvodů. Já vám děkuji a prosím vás o podporu našich návrhů.
Za klub, ano, prosím, v tom případě za klub.
Úplně na závěr vznesu několik dotazů.
Děkuji paní zpravodajce. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Chvojky a Sklenáka na zkrácení lhůty na projednání ve výboru na sedm dnů. Zahájil jsem hlasování o zkrácení lhůty na 7 dnů. Návrh byl zamítnut. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu a tím je Ptám se nyní navrhovatele pana poslance Petra Dolínka, zda chce vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení.
Velmi krátce. Prosba je - nyní procedurální hlasování o tom, že tento bod by byl dojednán i po 19. hodině.
Poprosím pana předkladatele. Tak, teď je to správně. Budeme hlasovat o tom, že tento bod doprojednáme i po 19. hodině. První vystoupí pan poslanec Radek Koten. Paní poslankyně Pastuchová. Poprosím o klid v jednacím sále. Paní poslankyně Zuzana Ožanová. Připraví se pan poslanec Milan Feranec.
Dobrý den, vážený předsedající, vážené dámy a vážení pánové. Já si dovolím vás stručně seznámit se dvěma pozměňovacími návrhy. Jeden pozměňovací návrh se týká změny ve vymezení řidičských oprávnění pro skupiny vozidel a AM a B1, aby byla dána do souladu s příslušnou unijní právní úpravou. Nyní mají prekluzivní dobu všechny jeden rok.
Pane poslanče, máte slovo.
Ten se týká problematiky, kterou všichni známe, a to je problematika odtahů na dálnicích. V extrémním případě tam přijede odtahovka, zjistí, že mají malé auto, tak se vrátí a čeká se ještě déle. Pokud vím, tak se připravuje i nelegislativní řešení toho problému. V případě, že do doby třetího čtení se skutečně najde nelegislativní řešení problému, tak tento návrh bude potom bezpředmětný. Je to určitý tlak řešit tento problém, který reálně existuje a všichni ho reálně pociťujeme.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Já vám také děkuji, pane poslanče. A o slovo prosím pana poslance Antonína Staňka.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Současný stav, kdy Státní zemědělská a potravinářská inspekce a hygienické stanice mají identické kompetence ke kontrole potravinového práva v provozovnách společného stravování, je něco, co tento pozměňovací návrh systémově řeší. Pozměňovací návrh sjednocuje dozor nad požadavky potravinového práva v otevřeném typu stravování pro jeden orgán dozoru, a to Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci - například tedy restaurace, bary, kavárny, rychlé občerstvení. Chci zde zdůraznit, že oprávnění pro krajské hygienické stanice provádět šetření epidemií z potravin není dotčeno. Tento pozměňovací návrh přináší rovný přístup u provozovatelů, kteří si přímo konkurují. Jednoduše řečeno, výčep na růžku bude mít stejný dozorový orgán jako restaurace na protější straně ulice. Prostě dojde k jakémusi sjednocení a rovnému přístupu pro všechny provozovatele v daném segmentu služeb. Bude se eliminovat dvojí kontrola stejných povinností u stejného provozovatele. Tím chci v podstatě oponovat tvrzení krajských hygienických stanic a dalších, kteří hovoří o tom, že dojde ke zvýšení administrativní zátěže pro provozovatele. Dvě dozorové organizace tak nebudou ve stejné provozovně konat totéž. Nedojde k přesunu žádných služebních míst z resortu Ministerstva zdravotnictví pod resort Ministerstva zemědělství. Krajské hygienické stanice tak budou moci dlouhodobě využívat své personální kapacity ke specializovaným činnostem, ve kterých je jiné orgány státní správy nemohou zastupovat, jako jsou dnes aktuální epidemiologická šetření, případně trasování. Je potřeba připomenout, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce již od roku 2015 úspěšně kontroluje cca 30 000 provozoven společného stravování otevřeného typu. Přesunem pod resort Ministerstva zemědělství tak nenastanou naprosto žádné komplikace. Není tedy důvod, proč by takováto situace měla nastat po přijetí tohoto pozměňovacího návrhu. Kontrolují falšování potravin, například záměnu levnějšího drůbežího masa za hovězí, vydávání rostlinných náhražek za sýr, smetanu. Není tedy pravdou, že by Státní zemědělská a potravinářská inspekce nemohla kontrolovat zdravotní způsobilost a vylučovat z provozů osoby, které na první pohled nesplňují zásady osobní hygieny podle příslušných nařízení. Není pravdou, že dojde přijetím tohoto pozměňovacího návrhu k ohrožení zdraví. Není pravdou, že krajské hygienické stanice mají lepší znalosti a větší zkušenosti. Není pravdou, že je nezbytné zdravotnické vzdělání ke kontrole uvádění pokrmů na trh. Prosím vás, abyste tento pozměňovací návrh podpořili.
S přednostním právem pan ministr zdravotnictví v rozpravě.
Dámy a pánové, vážený pane předsedo, krátce si dovolím reagovat. Jenom znovu upozorním na to, co jsem řekl, že jsem skálopevně přesvědčen o tom, že prevence je základ a že možnost jednat, až když dojde k rozvoji třeba epidemického šíření nějaké enterotoxikózy nebo žloutenky, že to je pozdě. Já vím, že tuto možnost hygiena bude mít i nadále. A základním faktorem z mého pohledu není ta potravina, ale člověk. Mám-li to říct eufemisticky, nejde o mrkev, ale jde o to, že se někdo nechová hygienicky adekvátně, zanese tam onemocnění a dojde potom k tomu rozvoji.
Takže vedle toho Česká národní banka má skutečně za úkol dohlížet nad subjekty finančního trhu. Postupně vznikly některé nové dohledové záležitosti, například v poslední řadě to byla oblast dohledu nad nebankovními úvěrovými společnostmi. Dohled nad finančním trhem se řídí specifickými zákony, které tady Sněmovna projednává, schvaluje. Čili Česká národní banka se nijak nevymyká v této oblasti tomuto obecně zavedenému principu. Čili není to vůbec nic specifického. Ale co je podstatné. Podstatné je to, že o těchto věcech tady dnes nejednáme. My nemáme na stole zákony o dohledu, zákony o kapitálovém trhu, o bankách, o pojišťovnách, my nemáme specifické zákony, které regulují fungování jednotlivých částí finančního trhu. Já se velice rád zúčastním jednání o těch regulatorních zákonech, seminář, cokoli, pokud bude zájem, tak velice rádi přijdeme a vysvětlíme, jakým způsobem postupujeme. Vraťme se tedy k předloženému zákonu. Nepůjdu do detailů. Čili v době, kdy víme, že je zvýšené riziko nějakého problému, my tady přijímáme rámcovou legislativu, která říká: kdyby nastala nějaká krizová situace, lze takto a takto zasáhnout. Tak je snad dobře, že takový zákon není využit, je dobře, že jsme neměli pojistnou událost a nemuseli jsme kupovat masivně státní dluhopisy, nemuseli jsme sanovat nějaká řekněme kritická místa finančního trhu, protože se něco dramatického děje. Čili omlouvám se, ale tato argumentace je podle mě chybná. Pan poslanec taky kritizoval - a to se musím skutečně ohradit - že Česká národní banka snad neplní svůj základní mandát, to znamená dbát o cenovou stabilitu. Samozřejmě že máme roky, kdy dojde k výkyvu, který překročí hranici i v rámci toho námi pracovně nazvaného tolerančního pásma. Tam žádný bezprostřední vliv nelze zajistit. Domnívám se, že skutečně je potřeba tento zákon schválit. V podstatě se jenom přiblížíme tomu, co je úplně standardní v Evropě - zajišťujeme si tu pojistku. Ještě jednou opakuji, je to pojištění proti havárii. A podle mě vypovídat pojistku nebo nechat doběhnout pojistku v době, kdy je zvýšené riziko pojistné události, je velmi neracionální chování.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Já se zde vyjádřím k tomu, proč vlastně, když se říká, že to je konkurenční boj - dnes jsem si přečetla i článek, že to je dívčí válka, konkurence dvou pozměňovacích návrhů - není to pravda, prosím vás. Legislativní stav nouze na projednávání nebyl schválen, tedy jsme jeli v běžném projednávání. Výbor pro sociální politiku jako výbor garanční tento sněmovní tisk projednával 4. listopadu. Paní ministryně nám oznámila, že Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje velký komplexní pozměňovací návrh, který nám zašle do pátku v týdnu, kdy se tento výbor konal. Bohužel žádný pozměňovací návrh nepřišel ani do pátku, ani za týden, ani za dva týdny, ani za tři týdny. Protože samozřejmě mám sociální sítě, tak jsem se z Facebooku paní ministryně dozvěděla, že nějaký pozměňovací návrh bude navrhovat pan kolega poslanec Sklenák, a na Facebooku paní ministryně bylo sděleno, cituji: "Musíme ve Sněmovně schválit co nejdřív. Odbory i zaměstnavatelé mají jasno. Jednoznačně souhlasí s pozměňovacím návrhem kolegy ze sociální demokracie Romana Sklenáka. Je opravdu potřeba ho podpořit." Toto náš pozměňovací návrh neobsahuje. Pouze jednu změnu. Náš pozměňovací návrh posiluje ochranu zaměstnance před propouštěním. Navrhovaná úprava zároveň nikterak nezasahuje do budoucích nároků zaměstnanců, například nároku na starobní důchod. Samotný proces poskytování příspěvku v době částečné nezaměstnanosti je obdobný již zaběhnutému systému v rámci programu Antivirus a je administrativně nenáročný. Z Facebooku paní ministryně Maláčové cituji už naposledy: "Dobrá zpráva. Přes hlubokou koronakrizi máme stále dobré skóre na poli nezaměstnanosti a může za to hlavně náš king Antivirus."
Děkuji. Pan poslanec Marek Novák, připraví se pan poslanec Pavel Juříček. Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji.
Ještě jednou hezký podvečer, kolegyně, kolegové.
Paní poslankyně Richterová, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Děkuji za slovo.
Prosím, máte slovo.
Jsou to pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu pana poslance Sklenáka. Dále je stanoveno počítání za zaměstnavatele. A dále vyšší podpora rodiny. Tedy tímto se přihlašuji k těmto pozměňovacím návrhům.
Děkuji. Pan poslanec Grospič, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo. Děkuji. Poslední vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar.
Předkládáme to jak pozměňovací návrhy k původnímu vládnímu návrhu novely zákona, tak ale i ke všem případným pozměňovacím návrhům, které by se měly stát základem dalšího projednání.
Paní poslankyně Šafránková, přihlášená z místa. Prosím.
Použil všechny politické fígle a mnohé politické fauly. Omlouvám se, pane guvernére, ale jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Takže nemáte pravdu, jak jste řekl, že nemám pravdu. Já jsem ještě neoznačil viníky. Ale pan guvernér už se vyvinil, a ještě dělá hlupáky z těch, kteří to kritizují. A to je dobrá zpráva, to já s vámi souhlasím. Jenom vy chcete další a další kompetence.
Takže nyní požádám o vystoupení pana poslance Vojtěcha Munzara. Přečtu dvě omluvy, než dorazíte k mikrofonu.
Dobrý den, kolegyně a kolegové, dobrý den, paní ministryně, pane guvernére. Přece jenom je to rok, co jsme to tady projednávali, a já si myslím, že je škoda, že paní ministryně nevěnuje projednávání tohoto bodu patřičnou pozornost. Je to skutečně rok, kdy se tady projednával tento návrh novely. Během tohoto roku se skutečně stalo mnoho věcí. Je potřeba zdůraznit, že ani v ekonomické obci není jednoznačná shoda na správnosti této pravomoci. Jedná se totiž také o možnost a o pravomoc výběrově rozhodovat o tom, který fond, kterou společnost, která aktiva centrální banka v uvozovkách zachrání a které odsoudí ke krachu. A známe kritéria, podle kterých bude centrální banka rozhodovat? Známe kritéria, podle kterých bude centrální banka rozhodovat? Neznáme! Máme my jistotu, když ne tato, tak jak bude rozhodovat každá další bankovní rada? Bude rozhodovat správně? Máme tuto jistotu? Udržovala tím stav české ekonomiky jako levné montovny. Dalším značným rizikem kvantitativního uvolňování je znehodnocování měny, znehodnocování úspor obyvatelstva a vysoká inflace. Pan guvernér tady mluvil a srovnával tuto pravomoc s pojistkou a s pojištěním. Já chápu, že ten pojišťovák se na tuto možnost přímo tetelí, ale myslím si, že to není správně. Každá krize totiž bohužel vede k tomu, že je zde permanentní snaha o zvýšení kompetencí státních institucí. Vždy je argumentováno, že je to pro dobro společnosti, pro finanční stabilitu, ale v realitě se využívání pravomocí mnohdy liší od představ a líbivých proklamací. Každá pravomoc má totiž i svoji odvrácenou tvář. Na rozdíl od vlády, která je pod kontrolou parlamentu, je centrální banka nezávislá, a tedy kontrola vlastně neexistuje, respektive neexistuje dovolání proti jejímu rozhodnutí. Takže se ptám, kolegové, kteří tuto novelu prosazujete, ptám se, paní ministryně: máte opravdovou jistotu, že v jakémkoliv okamžiku bude výkon pravomocí v pořádku a nezpůsobí další problémy? Já se neptám na víru, ale na jistotu. Počkejme na skončení tohoto zkušebního období, a teprve pak to celé vyhodnoťme a vraťme se k tomuto zákonu. Před příchodem krize jsme slyšeli doslova strašení z toho, že jsme v určité hypoteční bublině, že ceny nemovitostí jsou výrazně nadhodnoceny a že Česká národní banka musí mít kompetence, aby uchránila finanční stabilitu bank proti této hypoteční bublině.
Potřebujeme řadu změn udělat, ale nepotřebujeme možná některé pozměňovacími návrhy, které upravují celou tuto materii. Já se zmíním jenom o několika pozměňovacích návrzích a dovolím si jejich komentář. Myslím si, že v okamžiku, kdy Česká republika nebo Ministerstvo zemědělství předloží Evropské komisi k notifikaci tuto část návrhu zákona, pokud tento pozměňovací návrh projde, nemůže jej Evropská unie nebo Evropská komise schválit. Takže je to pouze deklarace, nic, co by se v praxi dalo podle mě realizovat, a jde zcela proti zájmům lidí, kteří nakupují potraviny v České republice. A nemuseli bychom se zabývat takovýmito, promiňte mi, nesmysly a spíš populistickými výkřiky než opravdu reálnou podporou existence a produkce českých potravin. Jak zde říkal ministr zemědělství, a já s ním v tomto ohledu velmi souhlasím, už od roku 2015 Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje přibližně 30 000 provozoven společného stravování otevřeného typu. Prostě tuhle sílu nemají a nikdy mít nebudou. Nikdo další by neměl svým jménem rozdávat potraviny z potravinových bank. Považoval bych to za jistou míru hyenismu a je třeba tomu předcházet. Proto navrhuji upřesnění v tomto zákoně, kdo může využívat ke své prezentaci distribuci potravin z potravinových bank.
Navržené povinnosti tedy nebudou ve výsledku vymahatelné a budou mít pouze deklaratorní charakter a žádný dozorový orgán nebude výslovně zmocněn ke kontrole a ukládání sankcí za jejich porušení. Pokud se tak nestane, nebude tato úprava vymahatelná. I u tohoto pozměňovacího návrhu bych si vás dovolil, milé dámy a pánové, požádat, abyste jej nepodpořili.